Ale je to možné, pokud na tom trváte, budu vás respektovat. Takže v tom případě bych to vzal odzadu. Není v tom nic skrytého.
Ale je to souboj, který se vede téměř permanentně, je to poziční válka, a v této chvíli, když tady byla řeč o sabotáži, tak musím reagovat.
Tady kolegové na mě kývají, jenom abych vysvětlila - pan poslanec Laudát je předseda klubu TOP 09, proto má přednostní právo. Prosím, máte slovo.
Aby nebylo mýlky. Oni žijí v atmosféře války, oni měli pořád nějaké třídní nepřátele, takže je krátili o hlavu a podobně. To co chci ale říci, co jste udělali. My chceme bránit všemu, co vede k socialismu. Každý tenhleten váš zákon, který tady tlačíte, tak jde úplně proti smyslu toho, co ve světě je osvědčeno, co funguje. Takže to je ideový střet, skutečně ideový střet, a ukáže jenom budoucnost, jaký bude výsledek. Tady přesně ukazujete, o co vám jde. Zvýhodňovat protekcionalismus, zvýhodňovat jednu stranu tržních vztahů v jednom segmentu.
Já poprosím sněmovnu o klid.
Slyšeli jste to tady mnohokrát, bylo to na hospodářském výboru, který byl mimořádně začátkem července kvůli tomu. To jsme se nedozvěděli. Takže takhle si představujete transparentnost? Tady v praxi ukazujete, že ani náhodou. Lobbismus, klientelismus, pokrytectví, to je vaše reálná politika, na kterou bohužel doplatí občané. Děkuji.
Já děkuji. Prosím, máte slovo.
Hezké dopoledne, dámy a pánové. Mě zaráží jedna věc. Velmi často je tady kritizováno když není tečka za větou. Bere se to jako legislativní chyba, bere se to, jako že ten zákon není dostatečný. Nerozumím tedy jedné věci. Jestliže se kritizuje tečka za větou, proč není koalice schopna podpořit opravu legislativně technických chyb. To je věc, kterou opravdu nechápu a které nerozumím. To, že se - jak říkal pan kolega Kováčik - o tento zákon bojuje téměř 20 let, je to politická věc, je jedna strana. Druhá věc je, jestliže někdo přijde s tím a má snahu opravit tento zákon legislativně technicky, a vy to nepodpoříte, tomu opravdu nerozumím.
Ano, je to dvoustranný vztah a v tomto zákoně jde o střet těch, kteří chrání toho českého výrobce, zpracovatele, nebo nadnárodní korporace. A ti, kteří tady hovořili tak vznešeně o českých národních zájmech v době migrační krize, se postavili na stranu nadnárodních korporací.
Děkuji. A nyní s přednostním právem pan premiér.
To je výhradní právo Poslanecké sněmovny. Ale musím říci, že mě trošičku udivuje teď ta debata, která se zde vede před závěrečným hlasováním, zejména v situaci, kdy je vládě vyčítáno, že odmítla návrhy opozice na opravu vládního návrhu zákona.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
Byl jsem zmíněn, tak se k tomu chci vyjádřit. Ano, předložil jsem dva pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny ve třech bodech. A tam jsem narazil na problém, že se nám přestupci vyhýbají správnímu řízení, a proto jsem navrhl takový postup, abych jaksi přispěl k plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Děkuji.
Já vám děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. První pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Stupčuk.
Já jsem tady mluvil, jestli si pamatujete v předchozím bodu, když jsem říkal, že my každou další novelou zákona přikládáme nějaký kamínek, kde utahujeme šrouby, omezujeme, zakazujeme, my lidem neustále zmenšujeme jejich svobodný prostor. Každým zákonem. Je to malý kamínek, zdá se to být drobnost v tom daném zákoně, ale každým dalším zákonem. Já bych chtěl skutečně apelovat na všechny, kterým zbylo aspoň ještě trochu pravicové smýšlení, kterým zbylo ještě aspoň trochu odvahy, aby se lidé mohli samostatně rozhodovat, aby pro tento návrh pana poslance Kudely nehlasovali. A aby se takhle rozhodovali nejenom v této novele, ale v každé další novele zákona. Aby rozhodovali pro svobodu člověka, a ne pro navýšení pravomoci státu na úkor svobody člověka.
Já vám děkuji a současně prosím kolegy a kolegyně, kteří mají potřebu něco řešit, aby šli do předsálí, protože míra hluku je poměrně vysoká. Prosím nyní, aby vystoupil s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl.
Takže děkuji.
Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale prosím vás o klid.
Já jsem vždy podporoval, aby u stanovení jednotlivých sankcí bylo jasně dáno konkrétní porušení, konkrétní, řeknu, pokuta či rozhodnutí policisty, aby nebylo pochyb. Já bych před ním varoval. Aby tady byla do budoucna opravdu možnost řídit rychlost dopravy nebo povolení výšky rychlosti na jednotlivých komunikacích podle situace na komunikaci. Aby to dynamické řízení, které... už dnes ten systém je poměrně dobře nastaven, do budoucna umožňuje, aby s tím Ministerstvo dopravy počítalo. A poslední poznámka, kterou mám.
Pan kolega asi omylem nějak tady řekl nebo použil termín, že se jedná o odebírání. Nejedná se tedy o odebírání, ale o zadržování řidičských průkazů v případě spáchání trestných činů. Já bych chtěl říct, že nejde o spáchání trestných činů, ale o spáchání závažných přestupků s následnou případnou sankcí odebrání řidičského průkazu na více než šest měsíců. Mám za to, že tímto opatřením kolegy Kudely budou motivováni k tomu, aby se tento jejich přestupek, prokazatelný přestupek, projednal v řádné lhůtě.
Já vám děkuji. První má pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.
Pro mě je velké zklamání. A vy tady vnucujete - a já jsem skutečně nabídl panu předkladateli důstojný exit, protože kdyby to prošlo, tak je to ostuda téhle Sněmovny.
Návrh byl zamítnut. S přednostním právem pan poslanec Stanjura. Takže pokračujeme. Pane zpravodaji, prosím, abychom nyní hlasovali o dalších návrzích.
Ano, děkuji.
Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Hlasování končím. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Eviduji zde přihlášku s přednostním právem pana poslance Kalouska před závěrečným hlasováním.
Děkuji za slovo, paní předsedající, dobré ráno, dámy a pánové. Sváděli jsme o tento zákon politický souboj v rovině argumentů, vy jste nepřijali naši argumentaci, že to pokládáme systémově za chybný zákon, prosím, to je vaše právo. Ale on to také není podle nás systémově chybný zákon, on je to také legislativní zmetek, protože se tam vyskytlo několik závažných legislativních chyb.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Klaška.
Více než tři týdny, protože se neprokázalo, že by měl alkohol v krvi, ale byl mu zadržen a odebrán.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Laudát.
To snad nemyslíte tohleto vážně! Nemám slušné slovo. Tady vy můžete dostat občany do situace, že nic nespáchají a budou potrestáni, to je jak v 50. letech. Napaříte někomu trest, a teprve pak se řeší, jestli je vinný.
Nyní tedy eviduji dvě přihlášky s přednostním právem.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. Zmíním z té série pozměňovacích návrhů dva momenty. Týká se to předjíždění. Jeho návrh byl zatím vypořádán negativně, ale stojí za to zvážit, jestli ho nepodpoříme.
Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Stanjura a připraví se pan poslanec Berkovec. Já vás, kolegyně a kolegové, požádám opět o ztišení, abyste respektovali řečníky u pultu.
Myslím, že se shodneme, že k tomu, abychom vymáhali právo, tak to právo musí být jasné, srozumitelné a pokud možno stabilní.
Já vás poprosím, kolegové, abyste věci, které máte k řešení, šli řešit případně do předsálí.
Letos je to druhá novela. Včera to byl zákaz kouření. Dneska tady máme dva pozměňovací návrhy, které směřují k větší svobodě, ale tím pádem i k větší zodpovědnosti. Druhý návrh, který zase zvětšuje svobodu a současně zodpovědnost, je návrh na zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic. Stejný případ - větší možnost svobody a volby, ale také větší zodpovědnost za své chování. Co naopak nepodpoříme, je návrh pana poslance Kudely. Řekněme si to napřímo: tento návrh zvyšuje korupční rizika. Vzpomeňme si, jaký byl osud minulé novely. Pan ministr, pravděpodobně po konzultacích s policií, tady prosazoval právo veta pro Policii České republiky při posuzování dopravních staveb.
Ale teď zpět k projednávání této novely v hospodářském výboru a ve Sněmovně. Hospodářský výbor tak jako garanční výbor pozměňovací návrh pana kolegy Vondráčka opět podpořil a vyjádřil s ním souhlas. Přitom žádný kolega ani kolegyně poslanec a poslankyně nebyli proti. Zákon o ochraně spotřebitele jsme pak postoupili do Senátu, který nám na základě nepochopení a neznalosti našeho pozměňovacího návrhu celou naši mnohaměsíční práci ze zákona vyhodil a vše vyřešil během pár dnů. Jsem toho názoru, že sněmovní verze byla vypracována poctivě, že zavádí jasná pravidla pro fungování registru dlužníků, a že si tedy sněmovní verze opět zaslouží vaši podporu.
Nyní pan poslanec Radek Vondráček.
My jsme vedli podrobnou věcnou debatu o obsahu tohoto návrhu. Vzpomínám si na příspěvky jednotlivých kolegů. Ta část je výsledkem poměrně pracného vývoje, jak tady už předeslal můj předřečník, kdy došlo k nějaké kompromisní shodě, a mám za to, že došlo ke vzniku kvalitního právního textu. Nedávno vyšel zajímavý průzkum. Samozřejmě že lze očekávat, že v prosinci to bude ještě víc. Proto je ta otázka registru dlužníků aktuální právě teď, tak jak je připravena sněmovní verze. K tomuto jevu by nedocházelo, kdybychom měli na základě zákonem stanovených pravidel fungující registry dlužníků. Nejvíce chtějí zapírat mladí mezi 15 a 29 lety. Ano, já to ještě více zkrátím. Abych to tedy uzavřel. Registry nejsou žádné novum, registry tu existují více než 15 let. Ony fungují v určitém vakuu, nicméně v souladu s obecnou právní úpravou, kterou tu dnes máme. Rozhodně nemohu podpořit argument, že úprava je málo komplexní. Dejme pravidla tomu, co už dnes existuje a co chrání spotřebitele před jimi samými. Ty registry není jednoduché vést, jednoduché je spravovat a nepředpokládám, že by docházelo k masovému vzniku nových.
TOP 09 podpoří původní verzi, ale nerozumím tomu, co tady koalice předvádí. Neumíte se domluvit, šéfové klubů, jak se budete chovat jednotně. Já tomu prostě... No, rozumím tomu, ale pak to nesvádějte na nás.
Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, protože písemnou přihlášku nemám, rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
A nyní jednotlivé návrhy. Písmeno A z garančního hospodářského výboru navrhuji rozdělit na dvě části. Jsou z mé dílny, poslanec Kolovratník. Dále společně pozměňovací návrhy pod písmenem F. Dále už je to jednoduché. Na závěr hlasování o zákonu jako celku.
Ještě vás požádám o strpení. Prosím. Ano, máte pravdu.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych rád požádal o změnu účinnosti zákona. Bylo by vhodné změnit na 15 dnů po vyhlášení zákona.
Dobře. Rozumím tomu tak, že dáváte návrh na legislativně technickou úpravu. V tom případě požádám pana zpravodaje, aby tuto legislativně technickou úpravu načetl, protože to může načíst pouze poslanec.
Samozřejmě souhlasím, je to správně.
Není tomu tak. V tom případě rozpravu končím. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno poslankyň a poslanců je 188, pro návrh 177, proti nikdo.
Můžeme se do toho pustit.
Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.
První blok bude ten, který zůstává vypořádán kladně. Stanovisko garančního výboru je kladné.
Návrh byl zamítnut.
Třetí návrh směřoval k Úřadu pro jadernou bezpečnost. Pokud budete proti, tak já vás budu trápit v různých debatách a ptát se, co ti náměstci, kteří nemají nic pod sebou, co tam vlastně dělají. Protože jestli je někde trafika, tak je to tohle. Pokud má náměstek na starosti kus ministerstva, tak to samozřejmě trafika není, je to práce jako každá jiná.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ano, prosím, paní ministryně se závěrečným slovem. Ne, dobře. V pořádku.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji jménem Ministerstva zahraničních věcí za projednání i proběhlou rozpravu. Znovu bych chtěla připomenout, že smyslem této novely je, že se jedná skutečně o dílčí urgentní novelu, zaměřenou pouze na zahraniční službu, kde je popřen po určitou část ten základní princip státní služby, kterou je stabilita daných služebních vztahů. V tomto případě zahraniční služba potřebuje zohlednit princip rotace, který je pro naši diplomacii přirozený. Co se týká otázek, které položil pan poslanec Stanjura, tak jenom velmi stručně.
Děkuji za slovo. Já se vyjádřím v tuto chvíli i poté při jednotlivých hlasováních, o čem jsou ty konkrétní pozměňovací návrhy věcně, abyste věděli, o čem přesně hlasujeme v tu chvíli. Nejdříve bychom hlasovali o návrhu technických úprav, tedy legislativně technické. Poté bychom hlasovali o návrhu pod písmenem D, to je paní poslankyně Pastuchová. Chci jen upozornit na to, že jediný rozdíl mezi těmi dvěma pozměňovacími návrhy je, že jsou tam rozdílné doby, za které může být zaměstnanec vyslán na zahraniční službu bez jeho souhlasu. Vždy je to 6 měsíců maximálně, rozdíl je, že paní poslankyně Pastuchová navrhuje, aby to bylo v rozmezí 9 let, výbor navrhuje, aby to bylo v rozmezí 5 let. Takže to je jediný rozdíl. Poté bychom hlasovali návrh E, což je pan poslanec Velebný. A potom by bylo poslední, třinácté hlasování, návrh zákona jako celek.
Můžeme proceduru schválit v lasování pořadové číslo 146, které jsem zahájil. Je někdo proti?